Děkuji. Jsou to návrhy pana poslance Čiháka, který řeší ustanovení o tom, kde mohou být prováděny závěrečné zkoušky po autoškole. Písmeno G je garančním výborem vypořádáno s nedoporučujícím stanoviskem.
Kdo je proti návrhu?
Nyní tři pozměňovací návrhy, pardon, dva pozměňovací návrhy pod písmenem H jako Honza. Garanční výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Chce tam zavést možnost nahradit je světlem. Garanční výbor nedoporučuje. A trvám si na tom.
Tak to nikdy nebylo. Zákony, které nabyly účinnosti v průběhu toho dalšího roku a bylo podstatné, aby v tom roce, kdy se schvaluje státní rozpočet, tak prošly prvním čtením.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Je mi líto, pane předsedo, ale bohužel říkám úplnou pravdu. My vám od února férově říkáme, že nebude v roce 2016 elektronická evidence tržeb. A vy stejně panu ministrovi na ně schválíte více než 200 mil. korun. A pak už bude čistě věcí vlády a rozpočtových opatření, co s těmi penězi bude dělat. Proto je ten rozpočet nepravdivý, a proto se vysmívá zákonům.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, rád bych před dnešním závěrečným hlasováním obhájil pozměňovací návrhy, které jsme za náš poslanecký klub Úsvit - národní koalice předložili ke státnímu rozpočtu. Jedná se celkem o dva pozměňovací návrhy. Prostředky mají být využity na nákup technologií, jako je technické zařízení detekující pohyb, kamery, drony a další technologie, které ochrání hranice České republiky. Nejedná se o stavbu plotu, jako je to v Maďarsku. Chci jasně říci, že Úsvit podpoří státní rozpočet jen v případě, že vláda bude dostatečně investovat do obrany České republiky před imigrační krizí a terorismem. Současný rozpočet vůbec nepočítá s tím, že do Evropy i příští roky budou přicházet nelegální imigranti. Vůbec nepočítá s tím, že po Evropě opět budou chodit davy nelegálních imigrantů, kteří půjdou prostě tou cestou, která pro ně bude nejjednodušší. Položme si otázku: Věříme, že nás před nelegální imigrací a terorismem ochrání Evropská unie v čele s kancléřkou Merkelovou? Je tady někdo z vás, kdo si skutečně myslí, že by tomu tak mohlo být? Já si myslím, že tahle otázka má jasnou odpověď, a to že nikdo jiný než my sami se neochráníme. Maďarsko postavilo plot, Rakousko staví plot, Slovinsko nasadilo na ochranu hranice armádu. Česká republika musí být připravena chránit své hranice a je potřeba opravdu tímto směrem jít. Podle Evropské komise přijdou jen do roku 2017 do Evropské unie další 3 miliony imigrantů, což je zhruba třikrát více než letos. Německo jich má nyní na svém území cca 1 milion a teprve nyní zjišťuje, že absolutně neví, co s nimi bude dělat. Takoví imigranti budou před státními orgány utíkat, budou korzovat Evropou a zcela nelegálně se snažit být tady v Evropě co nejdéle. Prostě za každou cenu. Bude to zátěž, proti které bude muset náš systém se postavit a budeme muset naše hranice chránit. Bezpečnostní experti jasně varují - každá země, která chce zajistit bezpečí svým občanům, musí vědět, kdo do ní přichází. Jak nás přesvědčila Francie, ke spáchání teroristického útoku stačí pár jedinců. Proto ještě jednou na vás apeluji a chtěl bych vás požádat o podporu našich pozměňovacích návrhů. Samozřejmě máme další body, které podpoříme. V oblasti sociální politiky se k tomu vyjádří kolegyně Jana Hnyková.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan předseda Stanjura.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych jen zareagoval na to, co právě řekl můj kolega, předseda našeho klubu Marek Černoch, o tom navýšení, kam směřujeme ty finance, které navrhujeme v rámci přesunu ve státním rozpočtu. Ty částky, které my navrhujeme, určitě nejsou takové. Slyšel jsem ráno od zástupců obou resortů informace o tom, že je podvybavenost těchto resortů i v rámci vybavení policistů i v rámci vybavení vojáků prostředky osobní ochrany.
Děkuji za slovo. Navržený schodek 70 mld. je příliš vysoký, a proto ho podpořit nemůžeme.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Pan kolega Ondráček, jeho pozměňovací návrh. To je pan kolega Soukup.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 197, z přítomných 183, pro 183, proti nikdo. Další návrh.
Paní kolegyně Semelová.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další pozměňovací návrh paní kolegyně Semelové.
Kdo je proti?
Omlouvám se, že neříkám tituly nebo páni poslanci.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Opět pan kolega Seďa.
Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Opět pan kolega Seďa.
Návrh nebyl přijat.
Pan poslanec Vilímec.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Pan kolega Vilímec.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Je to od pana poslance Hovorky.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Má někdo z těch, kteří podávali pozměňovací návrhy, pocit, že jsme o jeho návrhu nehlasovali? Není tomu tak. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas Nyní tedy žádám zpravodaje, jak jsem předeslal, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny.
Ano, nyní bychom hlasovali jako poslední hlasování o doprovodném usnesení. Já bych si dovolil jej přečíst. Je to doprovodné usnesení pana poslance Bendla: "Poslanecká sněmovna žádá ministra zemědělství, aby nespotřebované výdaje roku 2015 a zjevně nepotřebné a nespotřebované výdaje v průběhu roku 2016 prioritně alokoval na řešení problematiky sucha a rozvoje lesního hospodářství."
Děkuji vám.
Prosím, pane ministře, máte slovo. Pouze pan ministr má slovo prosím!
Děkuji, pane předsedající.
Pane ministře, já se velmi omlouvám, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna utiší. Ať všichni, kteří chtějí debatovat, odejdou do předsálí. Děkuji.
Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidované na dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy.
Já se znovu omlouvám, pane ministře, ale situace není lepší. Poprosím, abyste pokračoval, až se sněmovna ztiší. Děkuji.
Podrobný komentář návrhu výdajových rámců na léta 2017 a 2018 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2016 na vědomí.
Je to v tom pozměňovacím návrhu zemědělského výboru. Já, dámy a pánové, úplně nevím, co tohleto má společného s významnou tržní sílou. Samozřejmě je to asi nějaký prvek ochrany, ale tržní síla - úplně si nejsem jistý, jestli to je. Já jsem se snažil tu větu pochopit. Já ji přečtu ještě jednou a možná, že třeba mám nějaké snížené vnímání v tomto případě. Já této konstrukci samozřejmě nerozumím věcně. V této definici významné tržní síly ale není nic o postavení odběratele vůči kontrolním orgánům státu. Z této konstrukce mi potom není jasné, jak by zneužití významné tržní síly mohlo spočívat v nerespektování rozhodnutí orgánů státu. To je zneužití významné tržní síly, když nerespektuji rozhodnutí orgánů státu? Jsem rád, že jsem je tímto i oslovil. Předkladatel je pan premiér, o to víc je mi z tohoto návrhu smutno.
Prosím, máte slovo.
Tak zda je to pravda, a pokud ano, zda tito členové vlády jsou poslanci, pak by měli ten střet zájmů ohlásit i tady.
Není. Dříve než začneme hlasovat, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Hlasování končím. Prosím, máte slovo.
Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích takto: A potom nakonec o návrhu zákona jako celku.
Paní poslankyně, já se ale omlouvám, v tuto chvíli už jsme uzavřeli rozpravu. Hlasování končím. Tudíž musíme pokračovat podle procedury, kterou jste navrhl. Takže první bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy načtené paní poslankyní Havlovou a panem poslancem Paverou. Je zpravodaj výboru.
Beru zpět.
Pokud máte námitku, pojďte a dejte ji na mikrofon, ale nekřičte na mě ze sálu. Prosím. Všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti postupu předsedajícího, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh, námitka byla zamítnuta.
Po konzultaci se zpravodajem jsem přesvědčen, že zpravodaj to drží v ruce, předkladatel to drží pevně v ruce. Pojďme hlasovat.
Takhle jednoduché to je.
Samozřejmě beru své pochybení, že jsem řekl garanční výbor, ale následně jsem prohlásil své stanovisko. Takže dobře se poslouchejme. Ale byl to opravdu nešťastný výrok. Bylo to stanovisko zpravodaje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení na pět minut, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Také nejsem ve shodě s kolegou Stanjurou přesvědčen, že to máte pevně v rukou.
Vrátíme se k hlasování o legislativně technických úpravách. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji za upozornění.
Stanovisko výboru?
Bavíme se tady jenom o víc než bilionu korun.
Koho by to zajímalo taky, že jo? A jestli budeme mít 60, nebo 70 hlasování o státním rozpočtu, není velmi důležité. Ale je to velmi důležité k tomu, až budeme jednou projednávat státní závěrečný účet za rok 2016, abychom si ukázali, jestli v těch položkách, o kterých my jsme tvrdili, že lze nalézt úsporu a že mohou být nižší výdaje, abychom si pak řekli, zda ty nižší výdaje byly, nebo nebyly. Ale opravdu je to nezvyklý postup. Říkám, na samotném hlasování to přece nic nezmění. Je to trochu překvapivé, bereme to jako politickou realitu.
Nyní se asi k této věci hlásí pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo.
Ale my jsme tu proceduru přeci odhlasovali. Takže je odhlasovaná. Jinak já bych s tím problém neměl, kdybyste přišli s tím, že chcete bod po bodu z usnesení rozpočtového výboru hlasovat ty body jednotlivě, tak proč bych s tím měl mít problém.
Děkuji panu předsedovi Votavovi. Dalším řádně přihlášeným, tentokrát bez přednostního práva, je paní poslankyně Jana Hnyková. Ještě oznámím, že pan předseda Stanjura si zlomil kartu, takže má náhradní kartu číslo 20. Prosím, paní poslankyně.
Máme méně postižených, nebo se nám uzdravili? Nepotřebují kompenzační pomůcky, úpravy bytů nebo nepotřebují se dopravovat auty za vzděláním, prací či společenským životem? Možná by mi na tuto otázku mohla paní ministryně odpovědět, jak je to možné. Nedávno jsem na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy měla členy sociální komise Moravskoslezského kraje a ti si stěžovali, jak zdravotně postižení mají problémy s čerpáním těchto dávek.